Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Rozpravu končím. Je to poměrně jasné rozhodnutí, nikdo nic nenamítá v rozpravě. Kdo je proti?
Kolegyně a kolegové, i tady proběhne veřejná volba, ale bude to malinko atypické hlasování, proto potřebuji malinko víc času, abych vám to vysvětlil. Nejdříve rekapitulace.
Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut.
Moje stanovisko je ano.
Kdo je proti? Přítomných poslanců je 169, pro tento návrh bylo 131 poslanců . Návrh byl přijat.
Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana kolegy Kalouska.
Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Pro návrh bylo 44, proti 90 poslanců. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Přítomných poslanců je 170, pro návrh bylo 75, proti 85 poslanců.
Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy a mohli bychom hlasovat o návrhu zákona jako o celku.
Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko, zvedne ruku. Návrh byl přijat. Otevírám další bod a tím je V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného.
Rovnou vás předběhnu, můj postoj je vstřícný.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, jak bylo předneseno, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. kdo je proti? Děkuji zpravodaji i panu ministru financí. Otevírám rozpravu.
To je všechno k této legislativně technické změně.
Nejprve pozměňovací návrh pana poslance Beznosky. Neutrální. Pan ministr nesouhlasí. Já tady mám žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Jak jsme slyšeli od pana zpravodaje, bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Počkáme, až se poslanci dobaví. O tomto návrhu zákona a usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Tomio Okamura.
Dobře, už jsme po volbách, pravda, že jsme před dalšími volbami, ale je potřeba si tyto sliby připomenout. Dovolte mi v této souvislosti vyslovit revoluční myšlenku. Tím bychom ušetřili skutečně miliardy. Takhle myšlenka je samozřejmě revoluční jen v uvozovkách. Podobný systém je i v Japonsku. Tím bychom vlastně zlevnili náklady na život velice razantně, aniž bychom museli zvyšovat průměrné platy. Jak jsem již řekl, pro návrh zákona budeme hlasovat. Ale s tím, že sami předkládáme a budeme předkládat návrhy, které špatně nastavený systém DPH v České republice postupně napraví. V tomto ohledu znovu připomínám náš první návrh spočívající v platbě DPH až po zaplacení faktury, který jste nám na jaře zamítli, a my ho nyní připravujeme a předložíme do Sněmovny znovu. Není prostě možné, aby se stát dále podílel na okrádání okradených a vybíral DPH od těch, kdo nedostali zaplaceno, a tím ji v principu žádná daňová povinnost nevznikla.
Takže ten samotný fakt nekritizuji, jenom mi vadí, že to nezaplatili tím, že třeba udělali nějaký programový ústupek nebo nějakou jinou pozici věnovali sociálním demokratům nebo něco takového, ale vybrali si za to, že to zaplatí podnikatelé a zaměstnavatelé. To je to, co na tom kritizujeme. Buď bylo špatně zvýšení, nebo je špatně snížení. Obojí dohromady prostě platit nemůže. Místo abyste řekli: nám se ty peníze, které vybereme od lidí, hodí, abychom je pak mohli některým dávat zpátky a tvářit se jako ti dobří, kteří rozdávají peníze.
Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo, já nevím, jestli nenavrhnout tady přílepek, kterým by tato Sněmovna popřála ministryni Jourové, aby ve své misi v Bruselu uspěla, a tím pomohla celé republice.
Nevidím nikoho, kdo by byl přihlášen do rozpravy. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navrácení tohoto zákona k projednání do výboru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Hlasování končím. Dále zde mám dvě legislativně technické úpravy, první od pana poslance Votavy a druhou od pana poslance Fialy. Jak jsem to konzultoval, tak bychom měli o těchto legislativně technických úpravách hlasovat jako první. Jinak já dám hlasovat o legislativně technických úpravách jako první.
Dobře, už se tomu nebráním.
Dobře, děkuji. V tom případě budeme postupovat tak, jak jsem řekl. První budeme hlasovat o legislativní úpravě pana poslance Votavy. Postoj pana ministra? Mám zde faktickou poznámku.
Já se omlouvám, my už jsme se o to jednou střetli.
Neregistruji žádnou faktickou poznámku. V tom případě budeme pouze hlasovat, kdo je pro tuto legislativně technickou úpravu tak, jak ji navrhl.
Ano, děkuji za slovo. Mé stanovisko je ano. Jak jsem již řekl, návrh na zamítnutí podán nebyl. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana kolegy Dolejše.
Má někdo námitku proti takto navrženému hlasování? Není tomu tak. V tom případě můžeme přistoupit k hlasování tak, jak bylo navrženo.
Děkujeme panu poslanci Okamurovi.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych si dovolil načíst legislativně technickou úpravu k tomuto tisku tak, jak jsem ji obdržel od legislativy, tudíž si ji tedy osvojuji.
Čili to bude další změna. Není to pravda a je tomu přesně naopak. Vláda si špatně spočítala, komu toto opatření prospěje. Na snížení DPH nevydělají nejvíc nízkopříjmové rodiny, ale vydělá na něm nejvíc stát, který kupuje naprostou většinu léků, a pak na něm vydělají bohatší lidé, kteří mají vyšší spotřebu a snížením zdanění spotřeby samozřejmě ušetří nejvíce. Až úplně v poslední řadě na tom vydělají chudší lidé. Abych uvedl příklad. Dvě třetiny utratí stát, zdravotnická zařízení nebo pojišťovny. Takže díky těmto změnám ušetří občan 67 korun, a to ještě reálně méně, protože se to snížení daně plně nepromítne. Vláda tedy pomůže na jedné straně výrazněji výše příjmovým skupinám obyvatel, na druhé straně v průměru všem o 67 korun. Otázka je, jestli to stojí za to. Jednak budou sníženy příjmy státu, což mně tolik nevadí, ale mnohem horší je, že plátcům daně vzniknou nové administrativní náklady, které jsou zcela jednoznačné. Pokud budou do budoucna, jak to oznámil pan premiér a nakonec i pan ministr financí, ve třetí nebo ve snížené nižší sazbě například potraviny, tak na tom vydělají opět spíše výše příjmové skupiny, bohatší lidé, kteří kupují dražší potraviny. Vždyť z toho logicky plyne, že i ten jejich v uvozovkách výdělek, tedy rozdíl mezi tím, co platí při snížené sazbě a co by platili v případě uplatnění vyšší sazby, bude vyšší než u nízkopříjmových spotřebitelů. Vláda tady zjevně nezvládá základní matematiku, protože jinak by nám nemohla tvrdit, že toto opatření je výhodné pro lidi, kteří mají příjmy nízké. Sociálně demokratická vláda využívá k řešení sociální politiky daně a daňový systém a to je naprosto špatné. Pomůže se tady maximálně malé vybrané sociální skupině, ale pro zbytek to bude znamenat sociální opatření, které nikdo nepotřebuje a naopak bude příčinou vyššího plýtvání. Mnohem lepší varianta by byla třeba pomoci adresnou sociální dávkou než komplikovat daňový systém třetí sazbou. Není to jenom můj názor nebo názor, který bychom si tady já nebo občanští demokraté vymysleli. Mnohem lepší je třeba snížení daně, sleva na dani nebo přímé sociální dávky. Řada studií ze zahraničí to dokazuje. Naopak mezinárodní studie dokazují, že v konečných cenách pro spotřebitele se snížení daně projeví výrazněji až tehdy, pokud je ve výši zhruba 30 %, tedy když daň snížíte o tak výraznou částku. Abych uvedl zase konkrétní příklad. Jaký byl výsledek, pokud jde o ceny? Pokud byste ani tyto argumenty nechtěli brát vážně, což bych se divil, protože to jsou na rozdíl od mýtů, kterými nás zásobuje vláda, fakta, tak ještě je zde jeden argument. To, co je tady navrhováno, je opatření, které je nekoncepční a nesystémové.
Je to vedeno pod bodem A, týká se to vypuštění některých ustanovení ze zákona. Jsou tam detailně uvedeny které.
První budeme hlasovat o legislativně technické úpravě tak, jak ji přednesl pan zpravodaj Klaška. Dále bychom měli hlasovat o stažení pozměňujících návrhů.
Moje stanovisko je negativní.
Táži se, zda souhlasíte s tím, že bychom o obou pozměňujících návrzích hlasovali současně. Není vznesena námitka. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Přistoupíme k projednávání bodu Mám zde faktickou poznámku pana poslance Kostřici.
Při hlasování 158 jsem chtěl hlasovat proti, nám na sjetině pro. Nezpochybňuji hlasování.
V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného. Je tomu tak? Dobře, pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. V tom případě bychom měli přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.
Děkuji za slovo. A na závěr bychom hlasovali o zákonu jako celku.
Takže pozměňovacích návrhů máme 27, každopádně na způsobu hlasování to nic nemění. Není tomu tak. V tom případě budeme postupovat tak, jak jste navrhl. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Prosím.
Takže požadujeme hlasování zvlášť.
Pane předsedo, to je sice hezký návrh, ale řekl jste ho až v průběhu hlasování. My jsme schválili hlasovací proceduru jako celá Sněmovna. To by musel někdo navrhnout revokaci.
Dovolte, kolegové, abych pod tlakem argumentů pana poslance Stanjury navrhl revokaci, neboť jsem hlasoval pro proceduru, ale myslím si, že jeho námitka je správná.
Kdo souhlasí s návrhem pana předsedy Kalouska, abychom revokovali část té procedury, která ještě nebyla jaksi realizována? Kdo je proti revokaci té procedury? Revokace byla zamítnuta. Budeme postupovat podle procedury, kterou navrhla paní zpravodajka. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Je to pozměňovací návrh pana poslance Víta Kaňkovského.
Návrh nebyl přijat.
Další v pořadí osmý je o bodu F2. Je to pozměňující návrh pana poslance Víta Kaňkovského.
Děkuji vám. Děkuji. Další návrh? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám.
Jsme ve finále volebních bodů. Bod číslo 151 se týká návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Volební komise k tomuto bodu přijala své usnesení číslo 72, které vám nyní přečtu. za druhé s tím, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Nově zvolená členka se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu. Připomenu, že zvláštní zákon ani zde způsob volby nestanoví. Volební komise tradičně navrhuje volbu tajnou, a jak jsem řekl, členka se v případě zvolení ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny pana Hamáčka. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu jak k navržené kandidátce, tak ke způsobu volby.
Ano. Otevírám rozpravu k návrhu a ke způsobu volby. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku a přihlášku z místa taky neeviduji. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Já vás, kolegyně a kolegové, prosím, abyste se nyní okamžitě a střelhbitě odebrali do Státních aktů.
Ani ministerský výklad nám pak nepomůže. Přiznám se, že při takové kvalitě projednání tohoto návrhu jsem jednoznačně za to, aby byla odložena účinnost tohoto zákona. Ten jeden návrh se týká rozhodování o poskytování dotace. Nic dalšího tam už nemusí být. To je takové oblíbené slovo pana Andreje Babiše - já tomu nerozumím. Protože je jasné, že počet obyvatel musí být také významným parametrem. A nevidím důvod, proč by tyto parametry neměly sloužit jako podklad pro rozhodování a rozdělování těchto prostředků na jednotlivé kraje. Proto bych vás chtěl ještě jednou požádat o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Většina z těch návrhů vlastně vycházela i z připomínek Plzeňského kraje k tomuto tisku v připomínkovém řízení. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Těchto 7 miliard se má přesunout ze státu na kraje za podmínek, které nejsou zcela vyjasněny.
Takže bych začala. Ve čtrnáctém bodě budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.
Děkuji.